Vaším prostřednictvím, pan poslanec Janulík má a nemá pravdu. Já to zkusím vysvětlit, i když pět minut není dlouhá doba, ale zkusím. On de facto tu situaci plní tak, že zjišťuje informace od výrobců, kolik toho vyrobili a dodali, a tím to končí. Třetí problém, který byl, a to byl problém. My jsme v letech 2020 a 2021 objednávali strašné množství těchto léků. To znamená, ta situace teď je ve všech zemích stejná. Typickým příkladem je Německo, které má centrální nákup, centrálně nakupuje od jednoho distributora tyto léky, a tím pádem když jim ten jeden vypadl, oni je nemají. No, co se stane? Slovenští občané sem budou jezdit a ty léky si budou buď kupovat, anebo se slovenskými předpisy fasovat, protože toto v Evropě možné je, tomu de facto nic nebrání.
Děkuji, na sekundu přesně. Konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací.
Pochopitelně se to týká i samospráv, týká se to veřejného sektoru, respektive všech, kteří poskytují veřejnou službu, bez ohledu na to, jaké jsou, jestli jsou to právnické, soukromé nebo jiné osoby. Když se třeba podíváte na hodnocení nebo statistiky, které jsou k dispozici, tak třeba cena elektřiny v České republice v říjnu poklesla nejvíce z celé Evropské unie, o 38 %, což nepochybně tam hrálo roli i odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energie a úsporný tarif. Klesá také cena elektřiny na trzích, což se bude postupně projevovat i v dopadu na ceny elektřiny pro občany a pro další subjekty včetně krajů. Největší vliv má návrat některých odstavených zdrojů, prodlužování fungování jaderných elektráren v Německu, Belgii. To snižuje obavy trhu. A myslím, že to, co jsme zvolili, tu cestu, kterou jsme zvolili, že je cesta správná. Ukazuje se, že dlouhodobě může zajistit českým občanům, českým firmám, ale také samosprávám a všem, kteří poskytují veřejnou službu, přijatelné ceny elektřiny a dalších energií.
Děkuji za dodržení času. Zeptám se pana poslance, jestli má zájem o doplňující otázku? Pane poslanče, máte slovo.
Děkuju za odpověď, pane premiére. Mně stačila však stručná odpověď. Já jsem se ptal, zda to budete garantovat, ty zastropované ceny, a ne předpokládat. Pokud vy garantujete, že to bude celý rok, tak se nikdy nad tu cenu nedostaneme, tak pak nevím, proč ten kraj tam těch půl miliardy korun má.
Děkuji a nyní prostor pro odpověď pana premiéra.
To je schváleno na tento rok, to je snad ta největší garance. A není mým úkolem, ani předsedy vlády, ani poslance, mluvit do toho, jakým způsobem hospodaří a jak uvažuje Kraj Vysočina. Mám důvěru v to, že to je velmi racionální a že jsou důvody pro to, proč si vytvořit rezervu na nákup energií. Proč to tak může být a co v tom já sleduji z tohoto vzdáleného pohledu jako racionální, je možnost nakupovat energii za výhodnější ceny na spotových trzích, na což pravděpodobně kraj potřebuje určitou rezervu. Ale to je jenom opravdu můj dohad na základě znalosti toho, jak se v oblasti cen energií postupuje. Takže ano, pokud chcete slyšet slovo garantovat, tak to garantuji.
Paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Pane premiére, rychle, než přejdu ke své interpelaci: Tak jsem zaznamenala, že jste řekl 70 miliard strukturálního deficitu, ve svém novoročním projevu jste mluvil o 70 miliardách na výdajové straně, což si myslím, že by si premiér neměl plést. A teď k mé interpelaci. Vážený pane premiére, máme tento nesoulad vnímat jako nový standard rozpočtování příjmů a výdajů státu? Děkuji vám za odpověď.
A koneckonců, na tom je postavena celá medicína.
Děkuji. Nyní se do rozpravy přihlásil pan poslanec Farhan. Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající, zvládl bych to i ve faktické poznámce. Já jsem jenom chtěl říct tři krátké komentáře. S tím souhlasím, je to tak, ale na druhou stranu, neznamená to, že když někdo něco nedělá, že ten druhý to nebude dělat taky. Neznamená to, že když něco dělá někdo, tak ten druhý to bude dělat taky. Já vám uvedu dva příklady, že někdo něco nedělal a ten druhý to dělal, a pak ten druhý, když viděl, že ten první to dělal, tak ten druhý to nedělal. Ten první příklad, který mě v tomto napadl, je, že za vlády Andreje Babiše do zdravotnictví nateklo velké množství peněz a vedlo to určitě ke zlepšení celkového zdravotnického systému. To znamená, že předchůdci to takto nedělali, a vláda Andreje Babiše tam ty prostředky do zdravotnictví dala.
Děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Zlínský, poté pan ministr.
je zajištěn takový systém v současné době, že by byla možnost je kódovaně posílat na internet. To je jedna věc.
Ano, děkuji, paní předsedající. Podle mě nijak, naopak se zhoršila - o tom vlastně ta dnešní interpelace je - protože se prodloužily za ty dva roky, kdy tam plynulo daleko víc peněz, objednací termíny. Prostě ty peníze tam proudily, protože jsme měli naprosto ojedinělou situaci, a to covid, kdy jsme museli vyčerpat desítky miliard, možná víc než desítky, blížilo se to spíše stovkám, na podporu pacientů s covidem, na vakcíny, na monoklonální protilátky a další léky. A bohužel, ty peníze pak chyběly na plánované výkony, na screeningy a na léčbu ostatních pacientů, a prodloužily se termíny. Tedy není to tak, že je tam jednoduchá rovnice - množství peněz, kvalita péče. Co se týče European Health Data Space, tady opravdu nevím, jestli máte to, co jsme schválili na EPSCO v prosinci, a jestli máte poslední text toho, co jsme posílali švédskému předsednictví. Ta směrnice není direktivou, je zatím ani ne doporučením, není ničím. A tady bych si dovolil jenom drobnou poznámku. Moderní přístroje už tuto povinnost mají, starší přístroje musí mít jakousi platformu, která konvertuje JPG nebo TIFFy na formáty elektronické. Měli jsme, a dokonce chceme budovat dál elektronický archiv patologických nálezů, protože pak na indikačních komisích, kde rozhodujeme o tom, jaká je optimální další léčba pacientů s onkologickým onemocněním, všechna tato data promítáme, konzultujeme, diskutujeme a hledáme optimální cestu, jak dál. A to je to, proč z těch přístrojů ta data jdou. Já si nejsem jistý, já jsem si stoprocentně jistý jako lékař a jako člověk, který je stále a denně ve řadě zdravotnických zařízení, že opravdu dopad na kvalitu zdravotní péče není žádný. Organizují pohotovost kraje. Oba dva to víme, kraje mají možnost i sankcionovat lékaře, kteří tam nepůjdou. Ovšem nic mým předchůdcům za těch posledních osm let nebránilo v tom, tyto změny udělat. Například nemocnice Blansko by urgentní příjem neměla. Vaše vláda chtěla sice udělat dotační titul pro urgentní příjmy, jak ten dotační titul vypadal? Jo, jo, to byla ta klikačka.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Shodou okolností včera proběhlo zasedání Rady České televize, na kterém byl schválen harmonogram volby generálního ředitele. Volba generálního ředitele začne 15. února. Bude probíhat od 15. února až do 7. června, kdy Rada České televize bude volit nového generálního ředitele. Vy jste tady, pane nepřítomný ministře Baxo, načetl ve druhém čtení pozměňovací návrh, že tato novela, která mění počty radních a mění i počet hlasů, kterými musí být generální ředitel zvolen, vejde v platnost někdy v průběhu jara. To znamená, že se trefíme pravděpodobně přijetím této novely přímo do průběhu výběrového řízení nového generálního ředitele České televize a má otázka zní, zda vám to opravdu nepřijde účelové, jestli se nebojíte, že tímto krokem pro jistou část veřejnosti zcela znevěrohodníte toto médium veřejné služby či přímo právě nově zvoleného generálního ředitele?
Úsporný tarif není kompenzován ze státního rozpočtu a myslím, že i vy jste měla dostat složenku jako konečný spotřebitel. A teď fakta, protože to, co jste tady uvedla, vůbec neodpovídá realitě, a nevím, jestli jste se za vaší vlády pokoušeli něco takového prosadit. Podle mě to není možné. Na druhou stranu se podle metodického pokynu Eurostatu od této ceny odečítají vládní subvence, které jsou podmíněny nákupem tohoto konkrétního produktu. A to platí i v případě, že spotřebitel zaplatí celou cenu a subvenci obdrží dodatečně nebo s předstihem. Je to tak správné.
Podle mě ta nejhorší část novely tohoto zákona je, že tyto radní budou moci navrhovat jenom neziskové organizace, které jsou starší deseti let, to znamená ty pravé, vyzkoušené, ale neziskové organizace například s politickým programem, u kterých nevíme, kdo je financuje. Toto právo nám říká, že občané se mohou volně sdružovat do různých spolků, organizací, nejen do politických stran, a nejrůznějšími způsoby pak ovlivňovat veřejný život a podílet se na něm, pokud dodržují ústavu a zákony, a mají přitom mít naprosto rovnocenné podmínky pro uplatňování tohoto sdružovacího práva. A vláda tady najednou přichází s omezením, že kandidáty do veřejnoprávních mediálních rad budou moci napříště navrhovat pouze organizace, právnické osoby, které existují minimálně deset let. Co to má znamenat? Co udělaly? Proč mají jiná práva než organizace, které tady fungují deset a více let? Ale senátor, který bude ve funkci třeba měsíc a kterého volilo například 5 % oprávněných voličů v jeho volebním obvodě, ten televizní a rozhlasové radní volit může, a je to jednoduché, protože v Senátu pětikoalice nemá opozici, a proto je jasné, že ta volba projde. To je rovnost občanů před zákonem v podání vládní koalice. Vraťme se ale ještě k té druhé věci, a to je korespondenční hlasování. To tady skloňujeme každou chvíli a já se k tomu musím vrátit, protože zde opravdu narážíme na ústavu, na oklešťování demokracie, ústavních práv a podobně. Vládní koalice připravuje změnu zákona o jednacím řádu. Připravuje ji proto, že si moc dovolujeme, že si dovolujeme jednou za čas obstruovat, že si dovolujeme tady diskutovat. To znamená, všechny tyto věci se budou zkracovat. Takže když je budete chtít pořádně zdůvodnit, nebudete mít možnost, protože se to bude také zkracovat. Aby mohli protlačit korespondenční hlasování. Takže volba je buď tajná, nebo kontrolovatelná. A to já bych si nepřál a já doufám, že se to v České republice nikdy nestane. Jenom chci na to upozornit pětikoalici, že pokud lidé pochopí, že demokratickým způsobem nelze změnit vládu, sáhnou k jiným prostředkům, a samozřejmě že může dojít i k jakési destrukci demokratického systému, což by byla katastrofa. Je zcela evidentní, jaké organizace budou hrát při navrhování členů mediálních rad v tomto novém vládním pojetí prim. O tom se můžeme dlouze dohadovat, ale je docela evidentní, že to nebudou zájmy občanů - koncesionářů financujících provoz České televize a Českého rozhlasu. Budou to samozřejmě politické zájmy. Rovnou volit, nikoli pouze nominovat a navrhovat. Zkrátka další velmi pečlivá selekce, jen aby bylo dosaženo zamýšlených cílů, ovládnout politickou část vysílání veřejnoprávních médií zcela v duchu hesla, které měli na transparentech takzvaní televizní spacákoví revolucionáři, redaktoři a s nimi spřažení politici z let 2000 a 2001, kdy si neoprávněně přivlastnili televizní vysílání a dodnes jej považují za své. Tehdy měli na svých praporech mimo jiné i nápis Česká televize je naše. Kdyby současná vláda nebyla pokrytecká, může si transparent se stejným nápisem roztáhnout i zde ve Sněmovně, ve vládních lavicích nebo tady v lavicích Fialovy vlády. Ale Českou televizi a Český rozhlas v plném rozsahu financují všichni občané České republiky, ať už mají momentálně jakékoliv politické názory, takže tyto instituce patří jim.
Je to testovací americký software, akademický software umělé inteligence, která s vámi chatuje na jakákoli témata. Já jsem si tam zkušebně cestou zadal jednu otázku, proč být kritický ke změně volby Rad České televize a Českého rozhlasu. Ten, přátelé, americký akademický server mi napsal bleskově odpověď v češtině. Byla to samozřejmě odpověď řekněme umělá, obecná, nebyla konkrétní, ale troufám si tvrdit, že byla tisíckrát kvalitnější než vystoupení pana Bartoše, který se chlubí svojí znalostí digitalizace. A pozor, týká se to jak České televize, tak Českého rozhlasu. Pozměňovací návrh, který jsme společně zpracovali, zní nebo je natextován tak, že, když to hodně zjednoduším, říká: rada logicky rozhoduje, tak jako například u nás ve Sněmovně, svojí nadpoloviční většinou. Jsou tam pak určitá speciální ustanovení k zásadnějším krokům. A to nejzásadnější je, že jak tedy u rozhlasu, tak u televize říkáme v tomto pozměňovacím návrhu: v případě odvolání generálního ředitele jsou zapotřebí alespoň dvě třetiny rady. Nepředjímáme, jestli ty dvě třetiny rady by byly pouze členů Sněmovny, nebo jestli by to byl nějaký mix zrovna radních Sněmovny nebo Senátu. Ten o tom určitě bude mluvit za malou chvíli a uvidíme, jak se nám pak podaří poskládat a domluvit, vyargumentovat ty dvě varianty jak na výboru, tak na třetím čtení Poslanecké sněmovny. Takže děkuji za pozornost a ještě znovu se vracím k tomu, on to Radim Fiala navrhl, zamítnutí tohoto zákona.
Prosím.
Já se tady dneska objevím jednak v obecné rozpravě, pak v podrobné, ale zároveň jsem si dovolil využít i faktickou poznámku. Děkuji.
Moc děkuji, paní předsedající. My jsme připravili několik pozměňovacích návrhů. Samozřejmě děkuji moc panu ministrovi a Ministerstvu kultury, že přijalo některé pozměňovací návrhy i opozičních poslanců. A ten hlavní důvod není to, aby se pravomoce volby do rad rozdělily mezi Poslaneckou sněmovnu a Senát, ale je to obecně z jiných důvodů. Tím prvním důvodem je rychlost projednávání. Mě opravdu velmi tíží to, že se dělají zákony, které účelově, opravdu účelově, mají změnit nějaký běh do budoucna, ať se to týká čehokoliv - v tuto chvíli se to jednoduše týká volby generálního ředitele, která by měla být do konce září. Bohužel, pokud by všechny tyto argumenty měly být skutečné a neměly by být liché, tak bychom klidně mohli počkat s tímto zákonem třeba až na rok 2024, mohli bychom to zakomponovat do té velké novely zákona o České televizi a Českém rozhlase, o které tady mluvil pan ministr Martin Baxa, a my bychom neřekli ani popel. Tady toto se mění. Nerozumím tomu, že se to mění, že úplně nesmyslně se kvalifikovanou většinou bude odvolávat generální ředitel v radách, ale dvěma třetinami se volit. Ale samozřejmě nerozumím tomu logicky, proč máme jiný počet lidí na volbu generálního ředitele a jiný počet lidí na odvolávání generálního ředitele.
Já už jsem do Otázek Václava Moravce nebyl pozván osm let. To znamená, ne že jsem odmítl pozvání, já jsem ani neměl co odmítnout, protože jsem nebyl osm let pozván. Takže my s tím prostě nesouhlasíme, protože k demokracii patří názorová výměna a demokratická diskuse, takže SPD v žádném případě tento návrh nepodpoří. Přece poslanci jsou snad dostatečně řekl bych způsobilí k tomu, aby dokázali následně vhodně vybrat.
Zeptám se na závěrečná slova, jestli je zájem? Takže zahajuji podrobnou rozpravu. Jako prvního s přednostním právem tady mám pana předsedu Fialu a hned potom dám slovo panu ministrovi. Takže, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já se tady oficiálně hlásím ke svému návrhu, který jsem podrobně přednesl a zdůvodnil v obecné rozpravě, a to k návrhu na zamítnutí této novely zákona o České televizi a o Českém rozhlasu ve třetím čtení.
Předávám slovo panu ministrovi. Pane poslanče, máte slovo. Dalším přihlášeným je pan poslanec Lacina. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Já se hlásím k pozměňovacímu návrhu číslo 1746, který jsem již podrobně představil v obecné rozpravě. To je všechno, děkuji za pozornost.
Posledním přihlášeným, koho eviduji do podrobné rozpravy, je pan poslanec Babka. Pane poslanče, máte slovo. Padl návrh na zamítnutí, který se hlasuje ve třetím čtení, takže tímto končím druhé čtení. Otevírám další bod a tím je
Děkuji také za zařazení a pokračování tohoto bodu. Dvakrát proběhl ústavně-právní výbor, kde jsme to opravdu zevrubně projednali, skutečně jsme šli do detailů. Otevřely se tam některé otázky, skutečně jsme šli do velkých detailů.
Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru. Předsedkyně Poslanecké sněmovny nenavrhla přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Končím tedy první čtení tohoto návrhu. Děkuju a předávám řízení schůze.
Prosím, ujměte se slova.
O té transformaci se celou řadu let hovořilo, zvažovaly se pochopitelně i formy jiné, jako je třeba akciová společnost. Věřím, že se podaří získat pro tuto transformaci vaši podporu. Je to důležitý krok pro to, aby se dařilo dále rozvíjet investorskou činnost, dostavovat dálniční síť a rozvíjet samozřejmě i síť silnic první třídy. Děkuji mnohokrát za pozornost.
Je to opravdu taková simplifikace, nicméně chci tím vysvětlit to, o co v této změně jde. Zvažována byla forma jak státního podniku, tak státní organizace i akciové společnosti. Nakonec i po doporučení Legislativní rady vlády byl navržen státní podnik.
Vítám ji, protože pokud se podíváte na problém stavění liniových staveb, tak dneska zjistíte, že vlastně nejsnazší je ta závěrečná část, ta vlastní stavba.
Nebudu zdržovat rekapitulací těch jednání, to řekl pan zpravodaj.
Máme nejvyšší pokles reálných mezd v samostatné historii České republiky, ale dokonce nejvyšší pokles reálných mezd ze všech zemí OECD. Máme nejdražší cenu elektřiny a plynu v kupní síle ze všech zemí Evropské unie, a to jsme exportéři Evropské unie. Máme dlouhodobě jednu z nejvyšších mír inflace ze všech zemí Evropské unie. Přes 80 % domácností pociťuje zdražování, 19 % je dokonce v zásadních problémech. Ale máme nedostatek léků v České republice, když pojedete k sousedům do Polska, do Německa, tak žádné takové výpadky nejsou. Můj návrh dnešního bodu směřuje k trhu nemovitostí a k bytové krizi. Opravdu se na mě obrací mnoho mladých rodin, že situace pro ně je dále neudržitelná. Bohužel, to vlastnické bydlení je samozřejmě vázáno hypotékou. Samozřejmě tito mladí lidé, když si spočítali rodinný rozpočet, tak i když maminka zůstala na mateřské, tak to většinou zvládali. Ale situace dneska je zcela opačná. A já se ptám, a proto chci zařadit tento bod na jednání, co dělá vláda pro podporu bydlení v České republice? Jak chce pomoct mladým lidem, ale i třeba seniorům nebo zranitelným skupinám, k tomu, aby vůbec dosáhli na vlastní bydlení? To jsou ta úzká hrdla, která samozřejmě znemožňují a prodražují bytovou výstavbu. A to, že rostou ceny nemovitostí, je i v důsledku právě zmiňované nízké výstavby. Navíc se ještě zvyšuje úroková sazba na nově poskytnuté hypoteční úvěry. Všichni jsme zaznamenali na všech mediálních vystoupeních: Budeme stavět 100 000 bytů ročně. A já se ptám, kde jsou? Kde jsou ty byty? Je potřeba si uvědomit, že čtvrtina období, které má tato vláda před sebou, už je vlastně vyčerpána, a já bohužel musím říci, že nevidím to pomyslné světlo na konci tunelu. Dále se ptám - současnou situaci hypoték vnímáme všichni - proč se neřeší vícegenerační hypotéky? Vždyť stát má opravdu velké množství projektů, může jít do družstevní výstavby a tak dále, ale v tom projektu, který naše vláda započala, se bohužel nepokračuje. Jediné, co tedy vidím, je neřešení bytové krize, odklad stavebního zákona a vytváření vzduchoprázdna. Proto bych ráda zařadila tento bod, abychom se skutečně pobavili o tom, co my všichni poslanci této země můžeme pro zrychlení bytové výstavby v České republice udělat, a požaduji ho zařadit jako první bod ve středu 25. ledna.
Děkuji. Pan poslanec Hofmann Jan od 16 do 18 hodin se omlouvá z pracovních důvodů a pan ministr Válek od 16 hodin z pracovních důvodů. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedkyně, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, vážení členové vlády, já bych si dovolil zařadit bod s názvem Dopady klimatických opatření na domácnosti a firmy, v závěru ještě zopakuji jednou název tohoto bodu.